Nové scény příznivý, tak letos rozhodně rekonstrukce zahájena nebude, protože nemá ta akce stavební povolení. Tak já ještě nemám tu informaci, jestli v nejbližších nebo v nedávných minulých dnech bylo to stavební povolení vydáno, každopádně ještě před několika týdny vydáno nebylo. Ale v tom ten základní problém není. Ale samozřejmě pokud by peníze byly, tak příští rok by rekonstrukce zahájena být mohla. Ale jak říkám, u takových akcí je to odvislé od toho, zda tu základní dokumentaci mají a zda mají platné povolení. Co se týká té soběstačnosti, to samozřejmě si můžeme říci na nějakých konkrétních detailech. Jak říkám, kdybyste napsala do interpelace: Stav Národního divadla, už teď bych je měl. Můžeme se o nich určitě pobavit později.
Dalším interpelujícím je poslanec Havlíček, který bude interpelovat pana ministra Síkelu. Vážený pane ministře, moje interpelace bude velmi krátká.
A pokud se ptáte, co děláme pro české občany, a chcete to srovnávat, což já tedy srovnávat nechci, protože i to je pomoc českým občanům, tak vám jenom připomenu ten Deštník proti drahotě, ze kterého zjistíte, že vláda poskytla na pomoc lidem ze státních prostředků, lidem, kteří mají potíže s cenami energií, s cenami potravin, s inflací více než 100 miliard korun od začátku tohoto roku, a to si můžete potom srovnat s těmi částkami, které jsme třeba poskytli na to, co vy chcete oddělovat, to znamená pomoc Ukrajině a pomoc uprchlíkům. A ten úkol děláme nejenom v zájmu celé Evropy a Ukrajiny, ale především v zájmu České republiky.
Děkuji. Prosím o dodržování času.
Vážený pane premiére, mám na vás spoustu otázek, nevím, jestli to stihneme v těch dvou minutách, ale doufám, že tedy i v té doplňující otázce. Vy jste tady jako reakci na jednu z mých minulých interpelací odpovídal, že jste v Evropské unii vyjednali nebo že jste pomohli k tomu, aby jádro a plyn byly v tom ekologickém mixu. Chtějí tedy jak jádro, tak plyn vyřadit z toho ekologického balíčku, tak to jsem zvědav tedy, co budeme dělat. To je problém Německa. Nějaká solidarita s Německem v energetické zpackané jejich dekarbonizaci, to rozhodně nehodlám platit. Dále EU svazuje cenu plynu a elektřiny, protože si myslí, že to je jedno. No, z mého pohledu to není jedno, protože nám to zdražuje elektřinu, našim spotřebitelům. Ty vy tady hájíte? Ať zůstávají v České republice pro občany České republiky.
Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. Jenom bych opět poprosila o jemnější práci s hlasem, bylo to dosti intenzivní. Pan premiér zareaguje ve svém vyměřeném čase.
Samozřejmě že vy jste tady zmínil tu otázku, která je pro Českou republiku skutečně zásadní, a to je svoboda energetického mixu a možnost, abychom v tom energetickém mixu mohli nadále pracovat s plynem a jádrem. Ne, nikdo si z nás nedělá legraci, ale je potřeba vědět, jak ten proces probíhá. My jsme dokázali dostat do toho původního návrhu taxonomie ve všech klíčových rovinách projednávání to, že obsahoval i plyn jako přechodný zdroj i jádro jako čistý podporovaný zdroj. A spravedlivě říkám, přestože řada věcí bohužel byla odsouhlasena minulou vládou, včetně těch základních závazků, tak v tomto se už předcházející vláda snažila, aby to jádro v rámci té taxonomie bylo zahrnuto. A teď probíhá jiný souboj, a ten je neméně důležitý, a doufám, že nám s tím pomůžete napříč politickým spektrem. To už není souboj v Radě nebo s Evropskou komisí, kde se nám podařilo, nejenom České republice, ale tím, že jsme vytvořili skupinu podobně smýšlejících zemí a vytvořili jsme tlak, tak se nám tam podařilo to jádro dostat. Ale teď při projednávání v Evropském parlamentu, při klíčovém hlasování, které bude na začátku července, potřebujeme, aby jádro a plyn v té taxonomii zůstaly, a o to se teď vede boj, o tom jsem i dnes mluvil s představiteli jednotlivých frakcí Evropského parlamentu na dnešním společném jednání vlády a předsednictva Evropského parlamentu, což je už vlastně součást těch příprav na české předsednictví nebo možná už jedna z prvních akcí českého předsednictví. A znovu jsem jim zdůrazňoval, jak je nesmírně důležité pro některé země, jako je třeba Česká republika, aby byla zachována ta volnost energetického mixu včetně jádra. Je potřeba jednat a je potřeba přesvědčovat naše partnery, že jádro je pro Českou republiku potřebné, nejenom pro Českou republiku, že bez toho se nezbavíme ani závislosti na ruských energetických zdrojích, ani závislosti na fosilních palivech, a že prostě v rámci té taxonomie to jádro musí zůstat zachováno. Nejsem v tom sami. Jsou země, které také vsadily na jadernou energii, z nich nejvýznamnější a největší je Francie, proto jsem také jednal s Emmanuelem Macronem a opakovaně se snažíme vytvořit tu koalici zemí, které jádro podporují a prosazují. Jsou také země, které jádro nechtějí a dlouhodobě se snaží, aby mezi těmi podporovanými zdroji nebylo. A o to se vede ta diskuse. O to se vede ten boj. A v tom boji zatím nemůžeme v žádném případě říct, že jsme prohráli. Ale už se to stalo, je to realita. My ty cíle budeme muset naplňovat.
Děkuji a pan poslanec avizoval zájem o doplňující otázku, takže prosím.
Samozřejmě, bylo to i za vašich vlád, i za vlád ČSSD, jak to postupně přicházelo.
Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím, a poté proběhne jejich losování. V 18 hodin, po skončení ústních interpelací, bychom na základě dohody z grémia pokračovali v projednávání dalších bodů dle schváleného pořadu. Ano, viděla jsem, paní předsedkyně Schillerová, poté, ano... Prosím, máte slovo.
První je, abychom do programu této schůze zařadili nový bod, a to sněmovní tisk 235, novela zákona o státní sociální podpoře, kterou jsme tady dělali včera odpoledne ve druhém čtení. Jedná se o věc, která je snad domluvená napříč politickým spektrem.
Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, já bych vás poprosila o klid, protože neslyším, co řečník navrhuje. Ještě jednou vás vyzývám, abyste se prosím zklidnili. Máte slovo.
pokud by to nebylo schváleno, tak na zítřejší jednání jako první bod s názvem Razie na Magistrátu hlavního města Prahy.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další bod, a to je Poprosím všechny ostatní přítomné v sále, jestli by se mohli ztišit, případně jestli si potřebují něco vyřídit, aby tak učinili před jednacím sálem. Ještě jednou prosím všechny, aby se ztišili, aby paní ministryně měla klid na svůj příspěvek. Děkuji.
Děkuji moc, vážený pane předsedající. Dále se zvyšuje maximální měsíční výše rodičovského příspěvku z dosavadních 10 000 na 13 000 korun pro rodiče bez denního vyměřovacího základu nebo s nižším denním vyměřovacím základem. V oblasti pomoci v hmotné nouzi je stěžejní úprava dávky mimořádné okamžité pomoci. Za velmi důležité považuji zvýšení bonifikace při zápočtu důchodu pro účely nároku a výše dávek pomoci v hmotné nouzi, zjednodušení řízení stanovením dalších odchylek od správního řádu a snížení množství doručovaných oznámení. Účinnost zákona je navržena 1. červencem 2022, a to především s ohledem na změny v právní úpravě příspěvku na bydlení, u kterého je nastaveno období, na které se každoročně podává žádost právě od července do června následujícího roku. V souladu s usnesením výboru vás proto prosím o podporu předloženého návrhu zákona. Děkuji za pozornost.
Já bych jenom chtěla konstatovat jako zpravodaj, že opravdu na výboru nebyly načteny pozměňovací návrhy, nicméně jak sami vidíte na tabuli, avizované byly a předpokládám, že budou načteny právě teď na plénu.
Otevírám tímto obecnou rozpravu, do které se přihlásili zatím dva poslanci, jako první paní Lenka Dražilová.
Pokud student nechce někam nastoupit, nějaká nemocnice pro něho není atraktivní, tak těžko donutit v demokratickém systému toho studenta, aby tam nastoupil. Máme taky obrovský počet lůžek, a tím pádem máme obrovskou spotřebu lékařů. To se u nás nestalo. Je to problém, který je samozřejmě dlouhodobý. Je to problém, který znamená, že zřizovatel musí mít opravdu prozíravou, dlouhodobou personální politiku.
Táži se pana poslance, jestli má zájem ještě o doplňující dotaz?
Navážu na to, co on říkal. Není praktický lékař, není pediatr, ten pacient přijde do nemocnice.
Děkuji, já za to děkuji. Ono i velké nemocnice mají takový problém, protože špičková medicína se dělá ve všech typech nemocnic. Motol je počtem lůžek a počtem zaměstnanců téměř srovnatelná s Allgemeines Krankenhaus ve Vídni. A já si myslím, že tady se shodneme, a za to děkuji, že asi je potřeba posílit tu primární péči a začít se zamýšlet nad racionálním využíváním té péče.
Dalším, kdo má zájem interpelovat, je pan poslanec Rais, který bude interpelovat pana ministra Gazdíka.
A v podstatě tam nešlo vlastně - a tam neznám přesně situaci - asi před hodinou jsem si vytáhl článek "Známe se jen společensky, tvrdil Gazdík o obviněném Redlovi. Podle policie si domlouvali schůzky a řešili STAN". Já osobně jsem samozřejmě STAN považoval za relativně transparentní stranu ve vládě a čekal jsem podobné skandály spíš od jiných politických stran, ale teď bych se soustředil víceméně na vás, protože jenom se o vás ta média otřela a vlastně neznám výsledek. Vzhledem k tomu, že pan ministr možná úmyslně tady není, tak nebudu pokračovat.
Děkuji za dodržení času a nyní doplňující otázka pana poslance. Prosím.
Já mám pocit, že si s panem premiérem moc nerozumíme, protože pokud jsem neschopný, tak to prostě hodím na předchozí vládu nebo na někoho jiného. Neděláte nic, jenom tady kecáte.
No, pane poslanče, my si skutečně nerozumíme a nemůžeme si rozumět. Tak fakta jsou ta, že příspěvek na mobilitu, zdravotní pomůcky, kdy jste zvedali? Jak jste si s tím poradili? Vaše vláda neudělala nic v této věci. Jsme připraveni zvednout ten příspěvek na mobilitu, zvažujeme různé varianty, abychom vybrali tu, která bude co nejvěrněji odrážet skutečné náklady a lidem pomůže. Proto se chystáme podpořit zaměstnávání osob se zdravotním postižením a navýšením tohoto příspěvku. Musíme provést i úpravu podpory osob s nákladnou dietou. Tato úprava byla zavedena v roce 2011, od té doby nebyla valorizována. Pro tyto lidi jste neudělali nic. Je potřeba zvýšit příspěvek na zvláštní pomůcku, zdvihací a zvedací plošiny, i na tom pracujeme. A mohl bych tady jmenovat některé další věci, které se v tom balíčku objeví. A teď říkáte: No, vy tady za půl roku tohle máte všechno napravit.
A nyní s další interpelací pan předseda Andrej Babiš, připravit se může paní poslankyně Karla Maříková. Prosím, vaše dvě minuty.
Pane premiére, vy mě fakt překvapujete stále víc a víc. Vy normálně za ten organizovaný zločin budete bojovat podle našeho hesla až do roztrhání těla. Vy nevíte, kdo je STAN, kdo je Polčák, který kamarádí s Krejčířovými lidmi? Který chtěl obrat obce z okolí Vrbětic? Bernard Cycle obchody? Ano, lhal voličům, ale pod tlakem rezignoval. Půta šmelil se zakázkami a nechal sledovat politickou konkurenci jako mafián. A potom máme tady Hlubučka. Organizovaný zločin pod vlivem kokainu. No, to tady ještě nebylo. Paní Marvanová před dvěma roky napsala Rakušanovi. Co se tady děje? Je to jeho zodpovědnost. Jeho zodpovědnost! A vy, co děláte? Místo toho, abyste řekl: Ano, je to záležitost STANu, musí to vysvětlit, presumpce neviny, tak vy zase útočíte. Vy stále útočíte na hnutí ANO. A co je Stoka? Kdo byl Švachula? No člen ODS! Já jsem ji zrušil. Rakušan nezrušil nic. Ano, ti přišli. A co dělá Rakušan? Donutil Švejdara rezignovat. Ještě nebyl ministr a normálně se ho ptal, údajně se ho ptal, jestli NCOZ vyšetřuje kauzu Hlubučka. Všichni jsme to věděli. Takže pan Rakušan tam šel proč? No proto, aby ovlivňoval to vyšetřování. Takže my říkáme, že tam nemůže zůstat, a pokud vy budete bránit STAN, co je pro nás organizovaný zločin, kteří tam šli jenom proto, aby... ... zkrátka loupili...
A nyní je prostor pro pana předsedu vlády České republiky Petra Fialu.
No, já už to vezmu krátce. Věci, kde existuje podezření, nebo kauzy, kde existuje podezření, ať se vyšetří, ti, kteří spáchali nějakou vinu, ať jsou postiženi. Když to nedokáže udělat sám, má ho k tomu vyzvat jeho vlastní hnutí nebo politická strana. Takové jsou zvyky v demokratických zemích. Takže pokud těmito informacemi disponujete, tak je použijte.
Děkuji a táži se, zda je zájem o doplňující otázku. Evidentně ano, takže prosím, vaše minuta.
O tom mluvíte? Žádný jsem nikdy neměl, nikdy. A vy máte problém, protože zkrátka Rakušan jako ministr vnitra donutil policejního prezidenta k rezignaci. A kdo to říká? Kokain jede. Slyšíme od února, co se tam dělo.
Ale tak já opravdu tomu úplně nerozumím.
Dobrý den, děkuji. Vážený pane předsedající, já bych se tady zastavil u jednoho takového neříkám problému, ale je to majetková účast nebo majetkový podíl státu ve společnosti ČEZ. Nemyslím tím podíly, ale to, že se třeba nebudou vyplácet nějakou dobu dividendy nebo že budou menší a podobně, protože českým spotřebitelům by to samozřejmě velmi prospělo.
Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče Kotene, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych chtěl s ohledem na tu interpelaci připomenout, že držitelem a vykonavatelem akcionářských práv ve společnosti ČEZ je Ministerstvo financí. V této souvislosti bych chtěl upozornit na zákony o akciových společnostech, které jasně stanoví, jaká práva mají majoritní akcionáři, jaká práva mají minoritní akcionáři, a chci v této souvislosti upozornit na to, že jedním z těch práv je například svolávání valných hromad, mimořádných valných hromad, schvalování účetní uzávěrky, rozhodování o rozdělení zisku. To jsou věci, které se dějí v nějakých lhůtách, které jsou stanovovány zákonem. A zároveň k těm právům akcionářským patří například právo jmenování statutárních orgánů, například dozorčí rady, a prostřednictvím dozorčí rady pak představenstva a vedení firmy. K právům akcionářů ovšem nepatří zasahování do přímých obchodních aktivit. A zde bych chtěl opravdu poukázat na to, abyste si dobře přečetl, jaká jsou práva a povinnosti členů dozorčích rad, případně managementu akciových společností, ale určitě tam nepatří možnost rozhodovat o nějakých konkrétních obchodních záležitostech. Ale já jsem pevně přesvědčen o tom, že český stát prostřednictvím Ministerstva financí, a já vás o tom ubezpečuji, že já takto budu na vládě se i vyjadřovat, bude vykonávat svá akcionářská práva s ohledem na zájmy této země a občanů této země.
Děkuji. Je zájem o doplňující dotaz?
Vážený pane ministře, děkuji za odpověď. A to je právě to jádro toho problému.
Můžeme přistoupit k další interpelaci paní poslankyně Karly Maříkové. Připraví se pan poslanec Radek Koten. Prosím, paní poslankyně. Nyní po přednesení otázek zareaguje pan předseda vláda se svou odpovědí. Prosím, ujměte se slova.
Děkuji, paní poslankyně, za tu otázku. Samozřejmě že Ukrajině pomáháme a děláme to z dobrých důvodů, protože jednak je to správné a spravedlivé pomáhat Ukrajině, která je napadena ruskou agresí a která se brání proti přesile a kde dochází k neuvěřitelnému utrpení lidí. Ani teď nebudu říkat jednotlivé typy toho vojenského materiálu, ale mohu samozřejmě říct, že to je od lehčí munice až po těžkou vojenskou techniku. Já podrobnějšími informacemi nechci v tuto chvíli ohrožovat ani ty české občany, kteří tuto pomoc nějakým způsobem zajišťují a podporují. Pokud jde o některé konkrétní věci, tak prostřednictvím programu MEDEVAC a Pomoc na místě poskytuje vláda zdravotně humanitární pomoc na Ukrajině. Co je ale také důležité, je pomoc, kterou poskytujeme lidem, kteří uprchli z Ukrajiny před válkou. Jsou to většinou maminky s dětmi. Ten počet bude narůstat. Z toho je jasně vidět, že ti lidé utíkají proto, aby si zachránili život, a v první chvíli, kdy mohou, tak nevyužívají naše sociální systémy, ale snaží se postavit na vlastní nohy a vrátit naší společnosti to, co jim svou otevřenou náručí, svým přijetím dala.
Je očividný zájem o doplňující dotaz.
Je to naopak. Samozřejmě že je to v zájmu naší země a našich lidí.
A nyní už máte slovo, já potom to dotáhnu.
Děkuji i za ten dotaz k procesu vyhlašování národního parku Křivoklátsko. Středočeský kraj dokonce přijal svým usnesením podporu vzniku národního parku a už to zapracovává i do svých strategických dokumentů. Jednak jsem je přijala na ministerstvu, jednak jsem za nimi byla, dokonce dvakrát, jednak jsem se tam jela i potom podívat sama do terénu. Rozhodně jsem musela vyloučit to, že by s nimi nikdo nejednal. Bylo to taky několikrát zveřejněno, že nemají dost informací, že je nikdo nekontaktoval. Můžu ubezpečit všechny, že kontaktováni byli, informace měli. Je otázka, jestli jsme si dobře rozuměli - my, co jsme se snažili předat informace, a oni, co je přijímali - a proto, když tady probíhaly procesy výměny informací a nebyl zahájen ještě samotný proces zákonný, tak jsem to chtěla využít ke sdělení a ke zjištění, co všechno není dobře vysvětleno. My chceme toho času využít tak, aby de facto i stávající i budoucí zastupitelé se mohli vyjadřovat.
Pan poslanec má doplňující dotaz. Ano, paní ministryně má zájem ještě reagovat.
Já budu reagovat jen velmi krátce. Nepřesvědčíme všechny, jsem si toho vědoma, budeme ale dělat pro to, aby to byla velká většina.
Děkuji, pane předsedající. To znamená, děkuji za tu interpelaci, která je jistě dobře míněna. Ale my máme decentralizovaný systém postgraduálního vzdělávání. To je něco, co nemá většina zemí. Prostě Česká republika se takhle rozhodla a de facto akreditaci má jakákoli nemocnice. To bylo za bolševika, od té doby už to není, ale spousta lidí v tom žije ještě.